Kdo je proti?
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Za rok 2015 na tomto webu, na který se, pane premiére, odvoláváte, nejsou žádné informace. Nemohu souhlasit s tímto vaším tvrzením. Fakta na webu Úřadu vlády hovoří jinak. Za dva týdny budeme mít rok, co porušujeme zákon. Co si o tom potom mají myslet občané, když v jiných případech jsou sankcionováni za maličkosti a vláda toto nedodržuje? Myslím, že Český statistický úřad tomu učinil jasný konec, protože to konstatoval, není nutno o tom debatovat, prostě bylo to konstatováno Českým statistickým úřadem.
Nic na tom nemění jeho ucelená retrospektiva, kterou tady před chvílí prezentoval a kterou vlastně všichni dobře známe. Ani se mně nechce věřit, že zastává funkci šéfa vládního výboru dohlížejícího na průběh vracení majetku církvím. Ten nedávno bez uzardění prohlásil: Nesedím každý týden a nedělám si svodky, jak pokračuje proces církevních restitucí. Tejcovi se vůbec nelíbí to, že Lesy České republiky spadají pod Ministerstvo zemědělství vedené místopředsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou, mají monopol na kontrolu vydávání majetku církvím. Za nerozumné považuje i to, že Lesy České republiky jsou jediným, kdo může u soudu rozporovat rozhodnutí Státního pozemkového úřadu vydat či nevydat ve správním řízení údajný církevní majetek. Kolega Tejc dokonce navrhuje, aby možnost podat opravnou žalobu k soudu měl i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž spadá pod Ministerstvo financí.
Paní předsedající, děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
Nejprve chci ujistit naše kolegy, že jsme tuto debatu nechtěli vést ve Sněmovně s cílem nějak z toho budovat politické body pro ODS. Všechno říkal moc pěkně, ale v jedné věci bych prosila, abychom odlišovali. Často slyším argument o tom, že Česká republika má co vracet, neboť během dvou totalitních režimů, které nás postihly, odtud odešla řada lidí, kteří byli přijati. Odtud odcházela elita země, která v zemích, kam přicházela, nikdy nepůsobila žádný problém. Myslím si, že proto není možné dávat do jednoho pytle ty, kteří odcházeli odtud, protože skutečně nepředstavovali vůbec žádné riziko pro společnosti, kam přicházeli.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní poprosím prvního přihlášeného do rozpravy, pana poslance Fiedlera.
Dobrý večer, děkuji za slovo, paní předsedající. Dvě a půl hodiny, to je slušný výkon, než se dostane na prvního řádně přihlášeného. Myslím si, že jsem poslouchal dobře a dělal jsem si poznámky. Vy jste, pane premiére, říkal, prostřednictvím paní předsedající, že ty programy nefungují. Častokrát jste používal slovní obrat, že je třeba řešit, nesmíme zapomínat, musí být a je potřeba - ale konkrétně: co budeme dělat, jak budeme dělat? Ten asi všichni dobře víme, a proto tady dnes sedíme. A jaké jsou tedy výsledky? Takže to, co se konstatovalo, že se dělalo, tak já říkám, že se konstatovalo to, že jsme si s tím problémem nebyli schopni poradit. No a co dál a jak to tedy budeme řešit u nás? A to jsme tady asi my, kteří jsme tu schůzi vyvolali, očekávali, že uslyšíme nějaký konkrétní nástin toho, co se dělá. To zřejmě očekávali i aktivisté na galerii a to zřejmě očekává asi v tuto chvíli podle mých informací těch 80 tisíc petentů, kteří podepsali petici, která je sice proti kvótám, proti přijetí kvót, ale jistě očekávali nebo mají představu, že uslyší návrhy nějakých řešení. Zaznělo tu, že musíme být připraveni. A já se k tomu zase vrátím. Já jsem tady moc neslyšel, jak musíme být připraveni. Zaslechl jsem tady také v proslovu premiéra, že musíme podporovat ekonomickou migraci. Zmínil bych se ještě o tom informování. Já s ním souhlasím.
Děkuji, pane předsedající.
Rozhodneme v hlasování 77, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, nebudeme ho mít jako bod této schůze. Nyní se budeme zabývat vyřazením bodu 157, tisku 480, jak předložil pan kolega Vácha. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Já bych ještě, pane kolego, konstatoval ty závěry, které jsou zatím z těch jednání. Má někdo jiný návrh z těch přikázaných výborů? Kdo je proti? Děkuji vám. Takže nyní žádám pana poslance Jana Farského, aby se ujal slova za skupinu navrhovatelů.
Že se prý na nás dívá Vilda Čok. Já jsem si říkal, ať Vilém Čok radši zpívá, ono to možná bude lepší. A mohli bychom tady předkládat různé argumenty pro a proti.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Jeho vystoupení zjevně vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Vondráčka.
Já jsem to zmáčkl na začátku projevu. Prostě jsme se dohodli, bude to vnitro. Ministerstvo financí ani není v pozměňovacích návrzích. Já nevím, jak bychom to teď ještě dělali. Ano, obchodní tajemství bude chráněno. Jsem rád, že kolegovi leží na srdci osud státních podniků, mně také. A jak by to dělala, když přijmeme zákon? Tam není možnost nějakým vládním nařízením to vyjmout. Pak jsem nerozuměl ani tomu, že si myslí, že se do toho nikdo nebude dívat. Prostě lidi to bude zajímat a každý si třikrát rozmyslí, než zveřejní něco, co po něm potom někdo bude číst. Jsou prostě lidé, kteří chodí po městských serverech a dívají se, co je kde uzavřeno. A co se týče zveřejňování smluv na internetu, těch živých, prosím vás, Ministerstvo financí už to prostě udělalo. Prostě to zveřejnili. A žádné nějaké větší problémy jsme nezaznamenali.
Děkuju pane poslanče.
Já jsem mluvil i k původnímu návrhu. Zároveň. To jenom na upřesnění. Dále, kolik lidí se na ten registr bude dívat? Já mám zase opačné zprávy od lidí, že prostě je to nebude nějakým způsobem zajímat, co tam bude za smlouvy. Efektivně a pořádně. Služební zákon měl odpolitizovat státní správu a zamezit korupci, protože největší korupce byla na ústředních orgánech státní správy. A myslím si, což je můj názor, že na úrovni obcí se tolik peněz přece jenom neztrácí. Nebo i někoho jiného.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Prosím, pane poslanče.
O spoustě těch věcí, které tady kolega Klán zmiňoval, se debatovalo na různých jednáních.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Zuzka Bebarová. Paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá od 18 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka se omlouvá po 18. hodině z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Vozdecký se omlouvá od 14.30 do 17 z pracovních důvodů, pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán se omlouvá z dnešního jednání dopoledne a na mimořádnou schůzi z pracovních důvodů, na celý dnešní den a od 12.30 se omlouvá také pan poslanec Jiří Koskuba. Přeji vám dobrou chuť k obědu.
Ona už teď je kritická. V případě jakýchkoliv katastrof, jakýchkoliv živelních katastrof, tak jsou to Češi, kteří první posílají peníze, kteří první posílají záchranné sbory. Ti lidé prostě nemají zájem o integraci. Francie s tím má své zkušenosti. Německo s tím má také své zkušenosti. Jak zde bylo řečeno, není to už dnes jediná cesta. Těch cest je více. Tito lidé se stanou jedním obrovským problémem. Bohužel radikálně ve smyslu návratové politiky, ve smyslu prostě ty lidi nepřijímat.
Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milý kolegové. Jsem velmi rád, že můžeme řešit na této půdě problém imigrace, a jsem velmi rád, že to řešíme důkladně. Svědčí o tom, že jdu po panu kolegovi Černochovi. Čekal jsem spíše velmi stručnou, ale jasnou formulaci, pozici české vlády, kterou česká vláda hodlá zastávat. Nebudu opakovat a nebudu verbální masochista, nebudu opakovat to, co jsme tady už zazněli a co si myslím, že si myslí většina z nás. Pokusím se na to podívat spíše z toho, co tady zatím nezaznělo. Zažili jsme dva totalitní režimy a naši lidé také odcházeli na Západ. Nicméně nemáme povinnost pomáhat imigrantům, kteří jdou jen za lepším životem závislým na sociálních dávkách. Kdo si myslí něco jiného, ať neříká neadresné: Evropa má pomoct. Ať řekne: Já XY, já Jan Novák, já Petr Gazdík jsem ochoten vzdát se pětiny, čtvrtiny, poloviny svého platu a chci je dát ve prospěch imigrantům. Nedovedu si dnes fyzicky představit, že by někdo byl skutečně ochoten něco takového udělat. Sám za sebe říkám, že to rád udělám. Pan ministr Chovanec i paní poslankyně Černochová v tom, co četla, zcela jasně řekla, že jedním z problémů evropské civilizace jsou velmi bohaté sociální systémy. Ano, ti lidé přicházejí za velmi bohatými sociálními systémy. Ale jako pravicově myslící člověk vím, že každé přerozdělování, každé , povede vždycky k částečnému zneužívání. Pozice české vlády je taková, že vyjednává v rovině: kvóty ne, ale dobrovolně někoho přijmeme. Neměli bychom raději poskytovat přímo pomoc v zemích, odkud ti imigranti přicházejí? Pan ministr Zaorálek řekl další věc: Oslovme bohaté arabské státy. Jich se to bytelně týká. A tady v těchto dvou věcech mi u české vlády chybí jedno a to je akce. Bude mnohem účinnější - za jedno euro vynaložené v Evropě dostanou imigranti mnohem méně než za jedno euro poskytnuté třeba na severu Afriky. Zastavíme byznys mafií, které uprchlíky přes moře do Evropy dopravují.
Ještě není otevřená rozprava, paní poslankyně. Ještě pořád tu jsou přednostní práva. Nebojte se.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, tady zazněla spousta věcí a já se rozhodně nebudu pouštět do toho, že bych něco z toho opakoval nebo na tom nějak parazitoval. Jenom se omezím na to, že řeknu, že s řadou těch názorů souhlasím.
A kdo se na ně bude dívat. Já jsem přesvědčen, že se na ně bude dívat hodně subjektů a hlavně těch, které to zajímá. Ten, od koho to ale můžeme jednoznačně čekat a kde si myslím, že ten tlak bude naprosto přirozený, jsou samozřejmě konkurenční subjekty. To, k čemu to povede, že budou vítězit efektivní, budou vítězit ti, kteří se k práci dostanou za nejlepších podmínek, a bude ve finále i vítězit daňový poplatník a státní rozpočet, protože buď dojde k úsporám, anebo se toho opraví řádově více za stejné prostředky. Z toho pohledu si myslím, že ten zákon je určitě dobré, když bude schválen. Pozměňovacích návrhů samozřejmě máme hrozně moc, některé ho zpřísňují, některé ho vylepšují, některé ho spíše oslabují, ale to je standard pozměňovacích návrhů a ty tady samozřejmě budou představeny a o nich budeme hlasovat až ve třetím čtení. To je v tuto chvíli ode mě vše.
Nejdřív musíme zahájit náš projednávací proces. Připraví se zpravodaj hospodářského výboru Jan Birke.
Jak říkal kolega Farský, předkladatel, první čtení bylo už docela dlouho. Ten zákon řeší spoustu věcí. To se vyřešilo. To byla určitá krátká geneze.
Nyní zpravodajská zpráva Jana Birkeho za hospodářský výbor. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, ještě jednou pěkné dopoledne. Moje zpravodajská zpráva bude ještě kratší než mého předřečníka.
Já tomu všemu rozumím. Myslím, že tomu rozumíme všichni, kteří jsme tady. Vidím dobře, kolik nás tady teď sedí. Považuji to za ostudu koalice a její přístup k tomuto bodu, k občanům i ke Sněmovně.
Z toho důvodu já přerušuji jednání této schůze.
Promiňte, jednak to tak nebylo, ale já z toho nechci dělat bramboračku, abychom říkali, co bylo nebo nebylo. Ale jestli Poslanecká sněmovna si odsouhlasila většinou svých hlasů, že ve 12.00 tady má být pan ministr Němeček, tak tady ve 12.00 měl být pan ministr Němeček, i kdyby to ve 12.05 mělo být přerušeno. Vy tímhle způsobem matete veřejnost.
Prosím, pane předsedo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, já bych se chtěl jenom zeptat vaším prostřednictvím pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Není to jedno.
Dalším řádně přihlášeným do přerušené obecné rozpravy, pokud se nikdo nehlásí s přednostním právem, je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo k registru smluv.
Takže jak jsem řekl, už druhé volební období. Teď se konečně dostává na řadu ve druhém čtení, a to po estrádě, která proběhla v prvém čtení a ve výborech, kdy jsme to i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj dokonce zamítli. Pod tlakem Rekonstrukce státu a dalších se připravil komplexní pozměňovací návrh, který určitým způsobem kopíruje slovenský model, a ten přišel momentálně do Poslanecké sněmovny.
Já se omlouvám, pane poslanče. Děkuji. Pokračujte prosím.
Nicméně se teď ukazuje, že Rekonstrukce státu je podle mého názoru jeden velký lobbista. Opravdu, a to tady říkám zodpovědně, protože i já jsem byl mnohokrát osočován za to, že nechci registr smluv. Nyní tedy sdělím několik základních výtek, které k registru smluv máme. Někteří starostové jsou dokonce i proti zavedení registru smluv. Další velkou neznámou je, zda se zákon bude vztahovat na státní firmy. Může se potom stát, že registrem smluv vědomě či nevědomě zlikvidujeme státní podniky typu ČEZ, Budvar, Lesy České republiky a další. Je tam podán pozměňovací návrh, kdy se tam jasně navrhuje, že jednou to bude vnitro, pak že to bude Ministerstvo pro místní rozvoj, takže tady rozhodneme hlasováním a uvidíme, kdo to vlastně bude. A teď se vás, dámy a pánové, zeptám, kdo z občanů bude do registru nahlížet. A to registr smluv určitě nezachrání jako jediný.
Byl jsem nejvíc napadán starosty, že budou muset skenovat všechny smlouvy. Tento komplexní návrh je tedy předložen pod číslem 2240 a jistě se jménem svým, jménem kolegy Chvojky a kolegy Bartoška k němu následně přihlásíme. Na závěr svého příspěvku bych krátce pohovořil o svých dalších dvou pozměňovacích návrzích. To byl řekněme jeden z větších koaličních rozporů, které ministerstvo tu správu převezme. Registr smluv jako takový je systém nastavený do budoucna, který bude fungovat až s účinností zákona. Prozatím vše, jsem připraven na případné dotazy.
S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban a poté pan ministr vnitra.
A těch státních to neohrožuje, tam, kde mají přímou konkurenci, která dostává dotaci? Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme v průběhu projednávání toho zákona byli mnohdy konfrontováni s mediálními výstupy o tom, že Ministerstvo vnitra brzdí nebo nechce spolupracovat nebo je tou žábou na prameni. Závěrem ještě jednou bych chtěl poděkovat zaměstnancům Ministerstva vnitra, kteří odvedli při přípravě této normy velmi dobrou práci.
Děkuji panu ministru vnitra a budeme pokračovat.
Já jsem avizoval panu předsedajícímu, že bych rád vystoupil ve 12 hodin. Jak víte, Sněmovna zařadila na tuto hodinu informaci ministra zdravotnictví k financování léčby roztroušené sklerózy, zjednodušeně řečeno, a bohužel ten návrh nebyl konzultován s panem ministrem, který právě v tuto chvíli hovoří v Senátu a předkládá a obhajuje tam své návrhy, tudíž samozřejmě nemůže být zde.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan předseda vlády.
To znamená veřejná zpráva, která je projednávána. Vládní výbor se schází dnes na základě řádné pozvánky, dnes večer se sejde a bude znovu projednávat další takovouto zprávu, která se týká vydávání majetku. Přirozeně pokud bychom takový podnět obdrželi, ať už jako vláda, nebo vládní monitorovací výbor, tak se tím budeme zabývat a budeme chtít, aby příslušné ministerstvo, které odpovídá za vydávání majetku, tuto věc prověřilo. Já ale chci poukázat na jeden fakt, a to se projevilo i teď tady v té debatě. Vláda je vlastně kritizována ze dvou směrů. Je to podle zákona. Je to podle zákona v situaci, ve které ten zákon začal být aplikován. A to nebylo za naší vlády a my jsme nebyli ti, kdo ten zákon prohlasovali a kdo na něj státní aparát připravovali. Byla to vláda Petra Nečase, která realizovala reformu pozemkových úřadů těsně předtím, než se spustila aplikace církevních restitucí. Prostě v okamžiku, kdy vznikl Státní pozemkový úřad, tak to také znamenalo propouštění a znamenalo to odchod celé řady kvalifikovaných lidí. V okamžiku, kdy Státní pozemkový úřad čerstvě vznikl, byl oslaben personálními čistkami, tak došlo k tomu, že se na něj navalila povinnost podle zákona o církevních restitucích.